Tento aspekt přetrvává i tehdy, jestliže je jedinec jediným účastníkem hry, a to díky následné komunikaci o hře a snaze získat společenské ocenění. Příkladem může být pokerový hráč Martin Staszko, který díky úspěchu ve finálovém turnaji World Series of Poker v roce 2011 stoupl na pomyslném společenském žebříčku a zároveň se stal měřítkem úspěšnosti v této hře. Také velmi blízký přítel a spolupracovník pana ministra financí Babiše Karel Janeček pokud vím a pokud mu to věříme, získal svůj prvotní kapitál z pokerové hry a pomohl mu získat významný společenský status. Hry však mohou působit také jako cenný diagnostický nástroj. Rovněž výběr her, jichž se jedinec účastní, poukazuje na vnitřní seberegulaci jedince, a to buď intuitivní, nebo záměrné vyhýbání se určité hře. Teď prosím, abychom se soustředili na to, jaké jsou prvky a funkce her. Fenomenologická psychologie za tyto prvky považuje v rámci dynamiky her ve smyslu jednoho herního cyklu napětí a uvolnění. Každá z her v sobě obsahuje aspekt nepředvídatelnosti, nevypočitatelnosti a z nich vyplývajícího momentu překvapení a dále pak prvky v podobě výzvy pro hráče a uplatňování lidské fantazie. Dalším a velmi významným prvkem je vlastní vnitřní prostor a čas her. Projevem je odtržení hráče od reálného běhu času v důsledku zaujetí hrou, přičemž často přestává vnímat okolní prostředí, dokonce i svůj tělesný stav. Vedle prvků her je možno vypozorovat i jejich funkce. Část první se zabývá problematikou loterií a tombol. Část druhá až osmá jsou postupně označovány jako Část první až sedmá. Právě poslední část zákona, přesněji jeho část Ustanovení společná představuje druhou neproblematičtější část zákona. Nalezneme zde totiž úpravu státního dozoru nad hazardními hrami včetně úpravy možných sankcí, stanovení českého jazyka jazykem úředním, úpravu pravomoci obcí vydávat obecně závazné vyhlášky, stanovení práva obcí účastnit se správního řízení o vydání povolení u některých druhů hazardních her, jestliže mají být provozovány na jejich území, úpravu pravomocí ministerstva, úpravu sankčních pravomocí povolujícího orgánu, úpravu náležitostí herního plánu, atd. Špatná koncepce systematiky loterijního zákona vytvořené zákonodárcem se tak projevuje v plné síle v první a poslední části zákona. Z důvodu výše uvedené nepřipravenosti zákonodárce na vytvoření bezproblémové právní úpravy hazardních her byl loterijní zákon poměrně často novelizován. Předpisy novelizující loterijní zákon z tohoto roku jsou: Z důvodu jeho rozsahu, a také proto, že to byla moje novela, si ji tak jako pracovně nazývám Velkou novelou loterijního zákona. Tato novela upravuje ustanovení velkého množství právních předpisů, jelikož zavedení trestní odpovědnosti právnických osob představuje významnou změnu institutu trestní odpovědnosti, v důsledku čehož musela být upravena i ustanovení loterijního zákona. Kolegové, moc vás prosím, přineste mi někdo vodu. Tady bohužel přichází, přišlo ne úplně citlivé zrušení tohoto zákona, což nadále zkomplikovalo už tak dost komplikovanou právní úpravu. Vyhláška obsahuje celou řadu ustanovení, jejichž obsah ale překračuje zmocnění udělené loterijním zákonem ministerstvu. Oproti předchozí vyhlášce je tato vyhláška použitelná v celém svém rozsahu.
Zatím, jak vidím, není nikdo přihlášen. Na to, jak je tento zákon závažný, kolik zmatků provází jeho projednávání, tak mě to poněkud překvapuje. Já mám podány pozměňovací návrhy a v podrobné rozpravě se potom k nim přihlásím.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Pane kolego, vy říkáte, že jste nikde nezaregistroval nějaký komplexní pozměňovací návrh. Ale ten tam v systému je. Je podepsán mnou a panem kolegou Volným. Proto se stáhly pozměňovací návrhy, které tam od ostatních kolegů byly, po dohodě. Mimo jiné i pozměňovací návrh pana kolegy Bartoška.
Já jsem také o něm mluvil ve svém projevu. To si vybavuji poměrně dost dobře a prosím ostatní kolegy z rozpočtového výboru, ať mě tedy vyvedou z omylu, nebo podpoří, ať tedy víme, jak to tam bylo. Já si to pamatuju velmi dobře, že bylo mluveno o tom, že tyto návrhy se stahují a přijde nový komplexní pozměňovací návrh.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi za jeho faktickou poznámku.
Ano, na rozpočtovém výboru, nebyl jsem to já, řekl to pan předseda Votava po naší dohodě, že se stáhnou podané pozměňovací návrhy a že přijde jeden komplexní, a to je ten, který tam následně zhruba za sedm, deset dní podal pan předseda Votava.
Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Ještě jednou hezký večer, vážené dámy, vážení pánové. Což nebývá úplně zvykem, protože daně se mění vládními návrhy, předkládá je vláda, obhajuje ministr financí. Stalo se to skutečně proto, že Ministerstvo financí nesplnilo plán, slib ani úkol, které mělo z legislativního plánu vlády, kdy mělo předložit nový zákon o loteriích zhruba v té podobě, ve které ho projednáváme v prvním čtení. Tam není žádný nápad, tam není žádná idea, tam není žádná regulace. Z tohoto důvodu je to jako předloha zcela nedostatečné a je to také velmi silně kritizováno aktivisty, kteří s hazardem skutečně bojují jinak než ústy. Nic z toho Ministerstvo financí nebylo schopno udělat. A jsou jenom dvě možnosti. Nebylo by to poprvé, kdy on říká něco úplně opačného, než dělá. Předkládá tedy něco, za čím všichni cítíme dráp Ministerstva financí, a pan poslanec Volný se tím ani netají, že v podstatě nepředložil svůj návrh, že přišel jeho šéf nebo někdo od jeho šéfa a říkal mu: Helejte, pane poslanče, tohle nám předložte, protože my nejsme schopni to udělat včas. A když to předložíte vy poslaneckou novelou, tak k tomu nebude muset být ani připomínkové řízení, ani RIA, ani nic ostatního, kde bychom všem ostatním museli složitě vysvětlovat svoji vlastní neschopnost. Proto je tady předloha Volného, proto tady není vládní návrh. Protože jak to vypadá, v podstatě nevíme. Tam není ani připomínkové řízení, ani RIA, nevíme, co si o tom návrhu myslí vláda, protože vláda k tomu má neutrální stanovisko. Vláda to nepodporuje. Vláda k tomu zaujala neutrální stanovisko s celou řadou velmi závažných připomínek. Nevíme, co si o tom myslí koalice. S námi to nebylo projednáváno." Tak co to tady tedy vlastně máme? Známe ji také jako vyhlášku o spotřebitelských soutěžích. Podrobnější rozbor ustanovení vyhlášky o spotřebitelských soutěžích je obsažen v oddílu 5.3.4.zabývajícím se právě ohlašováním tohoto druhu hazardních her. Teď se musíme věnovat obecně závazným vyhláškám obcí, které některým z vás, kteří jste přišli z komunální politiky, jsou možná bližší, ale samozřejmě zdaleka ne všem. Obecně závazné vyhlášky obcí dotvářejí systém pramenů práva hazardních her. V této kapitole je proto nutné probrat se právní úpravou obsaženou v předpisech českého právního řádu, která upravuje herní problematiku... Dovolte mi, abych se zaměřil jak na občanskoprávní aspekty her, tak především na jejich veřejnoprávní úpravu obsaženou v loterijním zákoně, sloužící k zajištění řádného provozování hazardních her na našem území. Jaké jsou občanskoprávní aspekty herní problematiky? I pro ně však platí úprava obsažená v občanském zákoníku, pokud loterijní zákon neupravuje problematiku her odlišně. Ve třetí kapitole bych se jednou pravděpodobně za několik nocí rád zabýval úpravou účastníka hazardní hry i z pohledu úpravy občanského zákoníku. U provozovatele hazardních her jako právnické osoby je základem právní úpravy rovněž občanský zákoník tím, že jednak vytváří institut právnické osoby jako subjektu práva a jednak také tím, že jim umožňuje účastnit se občanskoprávních a jiných právních vztahů. Výhry ze sázek a her nelze vymáhat; Takové výhry a pohledávky nelze ani platně zajistit. Odst. 2, Los se posuzuje jako sázka nebo hra. Jaký je potom předmět sázky a hry? Předmětem sázky a hry, tedy tzv. herním vkladem, může být jakýkoliv předmět právních vztahů, s nímž může daná osoba, ve smyslu účastníka sázky nebo hry, nakládat. Hry mají v lidské historii své nezaměnitelné postavení a úlohu. Obecný pojem hra dnes stejně jako v minulosti v sobě nese řadu významů. V minulosti byla hrami obecně označována jak divadelní představení, tak dostihy v cirku, atletické závody, hry v kostky a jiné společenské hry stejně tak jako gladiátorské zápasy. Tak se domnívám, že se tomu musíme věnovat skutečně pečlivě včetně historie, protože vláda tady zjevně něco zanedbala a my jako zákonodárci bychom neměli zanedbat nic.
Pane poslanče, já zase nechci být peskován za to, že jsem nevyužil svých oprávnění jako předsedajícího. A není pravda, že může mluvit ten, kdo je vybaven přednostním právem, k čemukoliv. I ten je povinen mluvit k věci. Ale já s vámi nebudu diskutovat, protože jste slíbil, že to budete respektovat.
Nicméně trvám na tom, že historie hazardu patří k tématu, které projednáváme, neboť projednáváme novelu loterijního zákona. Já trvám na tom, že historie k tomu tématu patří, a vyhovím vám, protože jste mi dneska výjimečně sympatický , a přeskočím historii. Já jsem se domníval že ano. Redukce právní úpravy sázky a hry byla dána především tehdejším pojetím těchto činností jako odporného kapitalistického přežitku. Ten ve svém původním znění úpravu sázky a hry neobsahoval vůbec.
Navrhovatel nemusí, když to nechce poslouchat, toho nenutím, ale zpravodaje bych rád viděl.
Nešlo tady o viditelně měnící se režim v České republice. Je ale nutné si uvědomit, že sázka i hra mohou být uzavřeny i jako smlouvy bezúplatné, tedy bez herního vkladu, ve formě sázky o čest nebo ve formě hry provozované pro pouhé pobavení, jak například uvádí některé odborné publikace. Existuje institut, který lze pojmenovat jako absolutní neplatnost smluv o sázce a hře. Občanský zákoník tento subjekt označuje jako výherní podnik. Jednoduše řečeno tak dělíme sázky a hry na ty, které jsou provozovány na základě povolení, to jsou tedy hazardní hry, a ty, které je možno provozovat bez povolení. Upozornit je ale třeba na to, že nic nebrání tomu, aby provozovatel hazardní hry jako právnická osoba, tedy nikoliv v pozici provozovatele hazardní hry, mimo svou podnikatelskou činnost, uzavřel sázku nebo hru jako jakýkoliv jiný subjekt práva. Absolutní neplatnost sázky a hry také zakládá nedodržení pojmového znaku...
Já se snažím gestikulovat na ty, kteří hlučí, abych vás nemusel přerušovat, ale evidentně to nestačí. To je procedurální návrh, ale registruji tady kolegyni Jermanovou s protinávrhem k tomuto návrhu, takže to je podle jednacího řádu možné, takže jí dám slovo.
Já vznáším protinávrh na přerušení jednání na 10 minut.
Takže v tom případě nejprve budeme hlasovat o protinávrhu. Hlasování ukončuji, prohlašuji jej za zmatečné a všechny vás odhlásím. Prosím vás o novou registraci.
Zazvoním a přivolám kolegy z předsálí, protože se jedná o procedurální návrh. Já vás ještě poprosím, abyste upřesnil hodinu. Dobře. Ještě eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Ještě jednou zazvoním, abych přivolal kolegy a kolegyně z předsálí a požádám vás, abyste se přihlásili svými elektronickými kartami. Počkám, až se ustálí počet poslankyň a poslanců. Kdo je proti tomuto návrhu? Váš návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.
Abych pravdu řek', já jsem si oddych'. Často se můžeme setkat s odvozeným výrazem hazardér. Zcela jistě pak lze za hazardéra označit jedince, který takto riskuje pravidelně. Můžeme říci, že na onen prvek pravidelnosti reaguje i občanský zákoník. Přičemž uzavírat tento druh smlouvy je umožněno pouze se Zná to každý provozovatel. V odst. 3 a 6 stejného paragrafu jsou vymezeny podrobnější znaky loterií a jiných podobných her. Definice loterií a jiných podobných her je v loterijním zákoně upravena z legislativního hlediska, bohužel, musím říct, mimořádně složitě a nepřehledně. Jaké je právo hazardních her.
Já bych pana zpravodaje opravdu žádal, aby se tomu věnoval.
Myslím, že jsem skončil větou, že vedle prvků her je možno vypozorovat i jejich funkce. Předtím, než se budeme věnovat čistě hazardním hrám, si musíme uvědomit, že je vhodné shrnout i pozitiva her, jakkoli vnímáme slovo hazard ve společnosti negativně a velmi správně ho chceme regulovat, a dokonce i více zdanit. Již samotné slovo hazard je zajímavé svým původem. Předpokládá se, že vzniklo ze staroarabského azzahr, což je výraz pro hru v kostky, které následně vešlo do povědomí jako výraz pro riskantní hledání šťastného osudu závisejícího na náhodě nebo určité míře pravděpodobnosti. Tímto znakem je značný vliv výsledků hazardních her na život jedince. Proniknutím her do reálného světa dochází ke zkáze hry a také k ohrožení její samotné podstaty. Z jakékoli hry se tak může vytvořit její zvrácený obraz. Z důvodu absence striktního oddělení reality a hry pak dochází k šíření zvrácené podoby hry postupně do všech aspektů lidského života. Co bylo únikem, stává se povinností, co bylo zábavou, se stává vášní, posedlostí a zdrojem úzkosti. Tato teze je bohužel plně platná i pro hazardní hry. Bezesporu pronikly do běžného života lidí, i když prosty jednoznačné hranice hry a reality z důvodů jejich finančních aspektů zůstávají hazardní hry pro valnou většinu lidí hrami v jejich pravém slova smyslu. Označení závislost tak není úplně přesné. Problémové hráčství používáme jako slabší pojem pro pojem hráčství patologického.
Když tak si ujasněte případné postupy na klubu tak, abychom věděli, že ten postup bude regulérní po celou dobu, abyste snad nepřekročil své pravomoci jako předseda klubu.
Já myslím, že když mi budete dělat čárky, tak se...
Doufám, že jsem to moc všem nezamotal.
Prosím, máte slovo.
Pana poslance Stanjuru za to, že pravděpodobně nebude mít svůj pozměňovací návrh šanci načíst do jiného návrhu než do vládního návrhu. My vám prostě, kolegové, nikdy nedovolíme, aby jakýkoliv ministr, tím méně Andrej Babiš, určoval, který poslanecký návrh bude projednáván dřív a který později. Smiřte se s tím prosím. Vládní návrh podporujeme. Pokud jste to chtěli udělat včas, měli jste možnost to udělat vládním návrhem. Volného vám nepustíme. Tohle jste odmítli a dali jste přednost poslaneckému návrhu, o kterém si vláda nemyslí nic, nebo neví, co si o něm má myslet, protože k němu má neutrální stanovisko, a který, jak jsme zjistili, ani není koaliční. Ty priority respektuji. Jenom až budete říkat, kdo tady zdržuje, tak vy jste svým postojem a tím, že jste dali přednost poslaneckému návrhu, který nemá podporu vlády, zablokovali pět vládních návrhů. Jsem zvědavý, kdy je budete chtít projednat. Je to vaše věc.
Není slyšet, co se zde přednáší.
Mně to nevadí. Na druhé straně introverti jsou citlivější na prohry a vyhledávají tak hry s nižší mírou sociální interakce, jako jsou sázení na sportovní zápasy nebo hraní prostřednictvím samoobslužných technických prostředků. Svůj význam tak hraje i osobní konfigurace jedince. Naopak klesá význam rozlišování hráčství mužů a žen. U žen je však geneze patologického hráčství rychlejší, má častěji souvislost s jinými psychickými problémy a zaměřují se - tím myslím ženy-- více na nestrategické hry. Patologičtí hráči mají často deformované myšlenkové pochody. U některých se vyskytují různé rituály, fetiše, interpretační předpojatost: výhry jsou důsledkem schopností, prohry důsledkem smůly; subjektivně produkované klamné korelace jsou typické pro hráče tohoto typu, to znamená náhodné souvislosti patologičtí hráči povyšují na zákonité příčinné vazby. Je to velmi podobné jako při postižení anorexií. Pokud se zaměříme na dnes nejdiskutovanější oblast hazardních her, tedy těch, které jsou provozovány prostřednictvím internetu, tak i ze sociologicky-psychologického pohledu se mohou stát značně problematickými. A ten nejhorší stupeň je stupeň 4 a to už je začarovaný kruh, protože to je hraní motivované řešením problémů vzniklých v důsledku patologického hráčství. Všichni víme, jak to dopadne. Již druhý stupeň je z psychologického hlediska rizikový a představuje přechodovou hranici k patologickému hráčství. Pokud dospělý jedinec pokračuje v hraní hazardních her, dochází ke vzniku patologického hráčství v průměru za jeden až tři roky. U dospívajících je doba postačující ke vzniku patologického hráčství značně kratší, postačují měsíce nebo i týdny, aby se tato duševní porucha rozvinula. U již vzniklého patologického hráčství je možné pozorovat určité fáze, kterými patologičtí hráči postupně procházejí. Je to fáze projevující se častějším hraním, vyššími sázkami, hráči také poměrně často vyhrávají a sní o ještě větších výhrách. Za druhé je to fáze ztrát. Patologické hráčství je již delší dobu zkoumáno také z medicínského hlediska. Dědičnost genetických predispozic pro tuto duševní poruchu prozatím nebyla potvrzena ani prokazatelně vyvrácena. Důvodem je značný společenský i psychický vliv výskytu patologického hráčství v rodině na její členy. Jistě je možno souhlasit s tvrzením, že předcházet problémům je lepší variantou než řešit jejich následky. U patologického hráčství to samozřejmě platí rovněž. Prevenci jeho vzniku je nejlépe dle autorit, jako je Popov nebo Nešpor, začít již u dětí v rámci primárního vzdělávání. U dětí má být proto vytvořen stabilní negativní postoj ke hraní hazardních her. Stabilní postoj je založen na sladění tří postojových složek. Jedná se o složku kognitivní, což jsou tedy vědomosti, názory či mínění, složku emotivní - jak to prožívám, nebo neprožívám, a konativní, to znamená, jaké jsou tam tendence k jednání. Bez jejich zaměření na vytvoření stabilního negativního postoje k hazardním hrám nebo alespoň dostatečného zdůrazňování nebezpečí spojených s hazardními hrami nebude prevence u dětí nikdy zcela fungovat. Barmani jsou prostě více rizikovou skupinou než popeláři. Hrající jedinci nebo již patologičtí hráči mají k hazardním hrám postoj pozitivní. Oslabit a obrátit postoj k hazardním hrám je ale značně náročný a mnohdy neúspěšný proces. Mívá to podobný úspěch, jako když jste se rozhodli, že toho Volného protlačíte. Oslabit a obrátit postoj k hazardním hrám je ale značně... Pardon. Největší šanci mají dle pana doktora Nešpora osoby, ke kterým má hráč velmi silné citové pouto. Citové pouto k osobě měnící postoj hráče musí být silnější než pouto hráče k hazardním hrám, jinak není možné vyvolat požadovanou změnu hráčova postoje. Prostě může ji mít raději než fotbal, ale když ji nemá raději než ruletu, je změna postoje vyloučena. Rovněž je pro hráče nutno nalézt dostatečně atraktivní a žádoucí náhradu za hazardní hry. Je potřeba nějaká substituce. Já se vám přiznám, že jsem závislý tabakista, a povedlo se mi, a teď už po několika měsících věřím, že velmi úspěšně, nalézt substituci v elektronické cigaretě.
Důležité je ale u toho, když společně přemýšlíme o tom, jak ty sazby nastavit, a já doporučuji ty různé sazby, abychom to skutečně nepřehnali, jednak je tady ta judikatura Ústavního soudu, to je ale věc těch, kteří by případně takové podání k Ústavnímu soudu dali. Nebudeme podávat žádné návrhy k Ústavnímu soudu. Naprostá většina toho poklesu je způsobena vyhláškami, které přijímají jednotlivé obce. Osobně jsem prosazoval a prosadil ve svém městě omezení provozu heren v čase. Já jsem seděl v minulé Poslanecké sněmovně, předtím ne. Byla to nově zavedená loterijní daň. Nebyl jsem u těch debat, tak nechci soudit jiná volební období. Ale není to fér a nebylo to vůbec jednoduché. Oba dva kroky byly úspěšné. To je třeba říct. Já jsem nikdy nezažil jako poslanec porcování medvěda v Poslanecké sněmovně. Nikdy jsem to nezažil.